Bavme se o tom normálním způsobem. Jsme na to připraveni. Děkuji za pozornost.
Prosím pana poslance Raise.
Domnívám se, že v průběhu hry se nemají měnit pravidla, protože pak může nastat situace, která se bude týkat dalších majitelů dalších médií, majitelů jiných, velkých třeba IT firem a podobně. Děkuji.
Takže pane Michálku, přineste si toto do zákona, do kterého to patří, do zákona o střetu zájmů, a dejte to tomu, kdo to dneska vykonává, to znamená Ministerstvo spravedlnosti. Je to velmi jednoduché. Vy chcete přinést něco, co budou dělat pak dvě ministerstva. Já jsem se do současné chvíle tu odpověď od pana ministra vnitra, byť jsem ho tady dvakrát vyzývala, bohužel nedozvěděla. Myslím si, že vy jste kompetentní. Je neutrální stanovisko.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si pokračovat. Následně se připraví pan poslanec Stanislav Berkovec, poté pan poslanec Vondráček. A nyní prosím paní poslankyni.
Děkuji za slovo. Já bych mu především chtěla přečíst, že prvé čtení tohoto nekonfliktního zákona probíhalo 25 minut, druhé čtení také 25 minut. Ale u druhého čtení došlo k tomu, že pan Michálek v 11.52 v podrobné rozpravě načetl tento pozměňovací návrh tři minuty předtím, než skončilo to projednávání. A všichni víte, že teď musíte do konce června podle zákona o střetu zájmů vyplnit registr oznámení, který spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Připadá vám to logické? Neměl by to dělat ten úřad, který řeší zákon o střetu zájmů, to znamená Ministerstvo spravedlnosti? To znamená, že to budou dělat dva úřady, dvě ministerstva? Pane ministře, vím, že jste k tomu dal jako Ministerstvo vnitra neutrální stanovisko. Nesouhlasí s tím ani ten úřad. Mohl byste mi říct, jestli máte, protože říkáte, jak chcete šetřit, jak musíme šetřit v této době, tak mohl byste prosím vystoupit a říct mi, jaké finanční dopady budou v rámci toho, že úřad bude muset dělat další věc a prakticky dojde k duplicitě a bude to dělat jak Ministerstvo spravedlnosti, tak Ministerstvo vnitra? Děkuju vám za odpověď.
Děkuji, pane předsedající. Víte, já nemám ve zvyku se ohlížet a něco vyčítat a dívat se do minulosti. Já sdílím heslo slavného skotského cestovatele Davida Livingstona: zajímá mě všechno, pokud je to vepředu. Ale v tomto případě nemohu nepřipomenout něco, co se stalo vlastně poprvé v historii novodobého českého parlamentarismu. Udělala to současná koalice, tehdejší opozice. Opravdu nikdy se to do té doby nestalo v historii novodobého českého parlamentarismu. A byla to obstrukce pevně zařazeného volebního bodu. Obstrukce pevně zařazeného volebního bodu! A vy si na to určitě pamatujete. Byla to obstrukce, která se týkala dovolby do Rady České televize. Osmihodinové přestávky to byly. A trvalo to několik měsíců. Takže abych se v kruhu vrátil k tomu, co tady probíráme, je to ten pověstný dvojí metr našeho váženého kolegy Patrika Nachera.
Děkuji za slovo. Myslím, že nevyužiji celé dvě minuty. Tak mi vyvraťte tahle čísla, pane kolego, prostřednictvím předsedajícího. No a vy teď jste to grémium ani nesvolali.
Když vidím nervózně přešlapovat pana předsedu Výborného, tak jen čekám, co nám svým vystoupením opět zakáže, jak nás omezí, jak nám zakáže mluvit nebo sem chodit nebo navrhovat nějaké body. Ono se bude přiostřovat. Myslím, že to je to, co už jsme jednou zažili. A podle mě je to velká škoda. Nicméně myslím, že ani můj, ani jiný projev to nezmění. Myslím, že ty příkopy mezi opozicí a koalicí se dnes ještě prohloubí. A mě tak napadá, že bych rád navázal na včerejší projev pana prezidenta. On tu říkal, že bude a že chce komunikovat jak s koalicí, tak s opozicí a hledat ten konsenzus. A myslím, že netušil, jak rychle bude mít zase příležitost. Senátem to projde jako nůž máslem, protože tam máte taky pohodlnou většinu, a skončí to opět na Hradě. Skončí to opět na Hradě u pana prezidenta. A já jsem fakt zvědav, jestli ten jeho včerejší projev bylo jen prázdné mlácení slámy a ta slova byla prázdná, nebo opravdu bude ten státník, který bude hledat konsenzus mezi opozicí a koalicí. A jsem velmi zvědav, jak se k tomuto zákonu následně postaví.
Děkuji, pane poslanče.
Vnímáme, a teď tady hovořím jménem pěti předsedů poslaneckých klubů koaličních, vnímáme ten zájem o tu debatu, diskusi. Je velmi košatá. Je tam nějaká dohoda, že bude trvat do cirka 18 hodin.
Ale my se nebudeme podílet na prohlubování protiprávního stavu, který jste tady nastavili. Proto dávám veto na váš návrh jménem dvou klubů, a to klubu hnutí ANO a klubu hnutí SPD, aby dnes vlastně mohlo být pokračováno po 14. hodině.
Tím můžeme přejít k dalšímu z přihlášených a to je paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Máte slovo.
Já jsem tady dvakrát, dvakrát vyzývala ministra vnitra, pod kterého spadá zákon o sdružování v politických stranách a spadá pod něj Úřad na dohled financování politických stran, aby se vyjádřil v rámci dopadu financování a v rámci stanoviska Ministerstva vnitra. Jestli vám toto připadá jako korektní debata, že tady ministr vnitra sedí a nereaguje na naše dotazy? Zákon o střetu zájmů, ten přílepek, který dal Jakub Michálek, spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Já bych chtěla, abyste to všichni pochopili, tu nesystémovost, a s čím tady přichází prakticky ministr vnitra a Jakub Michálek za Českou pirátskou stranu.
Děkuji.
Nicméně paní poslankyni asi trochu zklamu. Já bych nás všechny chtěl vyzvat k tomu, ať přistoupíme k rozpravě. V rozpravě já se vyjádřím. Jistě mnoho vašich kolegyň a kolegů podle toho, kdo je přihlášený, bude klást nejrůznější otázky, které se budou týkat ministra vnitra, Ministerstva vnitra. A já, paní poslankyně, s dovolením si uchovám to autentické právo odpovědět souhrnně v ten moment, kdy uznám za vhodné.
Jenom tady chci upozornit v souvislosti s různými procedurálními návrhy, že hnutí ANO, nevím, jak SPD, ale hnutí ANO určitě nemůže se podílet na legitimizaci postupu, který podle našeho názoru není ústavní a skončí u Ústavního soudu. Tím bychom si, já to říkám zcela otevřeně, oslabovali i naši pozici. Takže jen aby předem bylo úplně jasné, že hnutí ANO se nebude podílet na procedurách, které svou podstatou by oslabovaly jeho pozici před Ústavním soudem.
Děkuji. Pan předseda Michálek zrušil a pan ministr si přeje vystoupit. Poté paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Vážení pane předsedající, dámy a pánové, já tedy zkusím zareagovat, jestli to je ústavní problém, nebo není. prostě ta procedura je uvedena v jednacím řádu Poslanecké sněmovny, takže když to někdo vnímá tím způsobem, že je to špatně, tak pak to nazývá tím, že to je tedy nezákonný postup.

To by byla věc, která by se měla řešit v rámci legislativy. Tady bychom se měli sejít u nějakého kulatého stolu, protože to je problém, když si za naše peníze, za peníze daňových poplatníků, kupujete kampaně a reklamní prostor.
To byla poslední faktická poznámka a nyní se tedy dostáváme k přihlášeným s přednostním právem. Prvním je pan místopředseda Karel Havlíček.
Důvod, proč dnes vystupuji, je jasný. V zásadě nekontroverzní materiál je návrh, který je psán na míru jediné osobě, a proto se mu přezdívá lex Babiš. Bohužel musím konstatovat, že jsme v době, kdy se zákony tvoří nikoliv na základě obecných pravidel a principů, ale kdy se tvoří na míru konkrétním jedincům, a co hůře, je to na základě přání jednotlivých stran, nebo možná dokonce jedinců. Místo abychom zákony vytvářeli tak, aby sloužily k ochraně všech občanů, stávají se nástrojem útoků na politické oponenty. A o tom všem je lex Babiš. Co je můj největší problém v tomto zákoně, této změně? Je to kvůli jedné osobě, kterou jste úplně posedlí. Navrhujete zákon, který bude omezovat podnikatelské aktivity všech osob, které jsou aktivní v politice, které mají politické funkce. Ta odpověď je jasná. Takže lex Babiš se tímto způsobem odklání vůbec od toho základního principu, což je tedy z mého pohledu velmi, velmi nebezpečný precedent do budoucna. My se ulexujeme v této zemi s touto vládou! Cokoliv, co se nám nelíbí, kde máme problém, s čím jsme nespokojeni, tak začínáme řešit na bázi lex: Pojďme si to protlačit. Teď si to pojďme jenom sesumarizovat v těch posledních několika dnech. Teď se vůbec nebavím o celé době vašeho fungování. Na tom se úplně shodneme. Je férové říct: budu vykupovat podíl minoritních akcionářů. A dokonce se můžeme bavit i o způsobu, jak se to bude dělat. Máte na to celou řadu modelů. Jde o to, že vy jste na to šli tím nejhorším možným způsobem. Ale samozřejmě dělá se to v době a z důvodu jednoho jediného, a to je proto, abyste ČEZ ovládli a abyste to zásadním způsobem znesnadnili, jinými slovy, abyste na tom vydělali. A tam nejsou jenom ti zlí akcionáři, kteří jsou těmi spekulanty, kteří do vás v uvozovkách stále píchají. Vy je prostě šmahem všechny berete silou a vytvořili jste si zákon, který vám zjednoduší výkup těch akcií, s tím souhlasím, ale současně tím dostáváte určitou skupinu těch, kteří vám věřili, pod tlak, a kteří na tom s největší pravděpodobností prodělají. Úplně stejně se to chystáte udělat s obnovitelnými zdroji energie. Mimo jiné zase je to samozřejmě spojeno s tou osobou, na kterou míří lex Babiš v rámci té dnešní diskuse. Takže chcete opět krátit dotace. Ano, kraťte dotace, nic proti tomu nemáme. Všichni se pod to podepíšeme, dotace skutečně kroutí podnikatelské prostředí neuvěřitelným způsobem. Jinými slovy to, co buď platí stát, anebo to platí spotřebitelé. To se mi zdá ještě jako docela férová cesta. Ale snížit marže si myslím, že je ještě na té hraně. To zase bylo prolobbováno, ale k tomu se nechci vracet. A vy dneska říkáte, ne že jim snížíte marži dále. To chci vidět ty problémy, které tady nastanou, ty nekonečné arbitráže.
Jediná legislativní připomínka, která zůstala nevyjasněná - protože nakonec jsme si to celé prošli a vyjasnili - tak byla pouze ohledně toho, že úřad by si přál, aby jejich pohledávky vymáhala Celní správa, aby je nevymáhali samostatně. Pokud jde o ten názor, že by tedy o záležitostech střetu zájmů politiků měl rozhodovat ministr spravedlnosti, tak to považuji za určitou kuriozitu a to by naopak bylo z mého názoru nekoncepční. Proto je ta záležitost svěřena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který tedy nespadá pod Ministerstvo vnitra v tom slova smyslu, že by bylo ministerstvo odvolacím úřadem nebo něco podobného. Jenom zkrátka se někdo musí starat o ten zákon o politických stranách. Nebude určitě docházet, to vás můžu ujistit, k tomu, že by agendu svěřenou tomuto úřadu řešily dva rezorty.
Vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolila reagovat na pana ministra Šalomouna, potom i na moje kolegyně Ožanovou a Bereniku Peštovou. Vláda ve svém programovém prohlášení v kapitole Legislativa uvádí: "Kvalitní legislativa a chytré řízení státu jsou podstatné předpoklady k tomu, aby naše země prosperovala. Zvýšíme kvalitu legislativy, každou novou regulaci důkladně zvážíme na základě analýzy očekávaných dopadů." "Legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci i v rámci Legislativní rady vlády." Za tímto účelem byl, předpokládám, zřízen váš post, pane ministře Šalomoune. A toto je výsledek. Prosím o vaši odpověď.
Nicméně pak je potřeba říci, že Ústavní soud až takhle striktně potom v té své další rozhodovací činnosti úplně nepokračoval. Takže pokud se ministr proti tomu vymezí, tak to vychází trošku z jiného právního postavení.
Nyní pan poslanec Babka, poté paní poslankyně Peštová, poté paní poslankyně Ožanová.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Můj osobní názor je, že nebyla. Taky vás překvapil. Protože on kandidoval a splňoval všechny podmínky, které mu vyplývaly z legislativy. To ten zákon mu umožňoval, protože ty zákony jsou samozřejmě navzájem propojené. Takže s tímto jste se vůbec nevypořádal.
Děkuji, vážený pane předsedající. Hlásáte úsporný balíček.
No to je fakt výborné. No tak dobře, tak řekněte ano, to je mým cílem. Fajn, tak se tak chovejte a neutíkejte před tím. Je to dětinské. Uvidíme, jak to dopadne. My se domníváme, že rozhodne v náš prospěch, vy se domníváte, že rozhodne ve váš prospěch. Nejsem právník, ale čtu to tady, dali mi to kolegové, kteří tomu rozumí lépe, ale myslím si, že tomu rozumí každý z nás. A současně, že právní norma nesmí mít mířena na konkrétní subjekt, tedy konkrétní osobu. Je tady někdo z ODS? Vidím tady kolegy z ODS - tak co vy na to? Nebo už jsme změnili naše vize, už jsme změnili naše přesvědčení? Už nás to netrápí? Dovedu si představit, co vám teď letí hlavou. Nevím, kde jsou vaše hodnoty - trh, podnikatel, svoboda jedinců. Kvůli moci jste se nechali převálcovat ultralevičáky. Jenom jsem se mrkl na ta věcná hlediska toho, proč se domnívám, že to je špatně. Je tady celá řada poslanců a lidí, kteří tady jsou už několikáté období, a jsou to lidé, kterých si vážím. Dělali jsme to my, budete to dělat vy, vždycky se u toho trošku pošťoucháme a nad tím se povzneseme. Já budu rád oslovovat prostřednictvím, ale vy prosím, paní předsedající, poproste vaše kolegy, aby nevykřikovali. To všechno tady už je. Takže z toho je patrné, že se vám úplně nedaří. Ale můžeme to utahovat dál a dál, jasně. Ano, tak jste si to vnitřně uhráli, zamnuli jste si ruce. Výsledek byl ten, že to dopadlo úplným fiaskem. Tak prosím předtím přemýšlejte, co všechno s tím můžete udělat. Prosazovali, aby zákon neomezoval vlastnictví více, než je nutné. V té době dokonce zaznívalo, že přísnější úprava by mohla zbytečně vzbuzovat otázku ústavnosti. Tak si to pojďme ještě zrekapitulovat. Tak z mého pohledu máte strach. Ale ještě jednou žádám, uvědomte si, že to fakt není jenom o ANO, není to o Babišovi. Za chvíli začnete dělat zákony proti všem členům stínové vlády? Nevím. Potom proti dalším? To je ta podstata. Ano, něco jsem tady možná přehnal, ale ta podstata zůstává stejná. Myslím si, že tady máte jeden průšvih za druhým, a není dne, aby se to neotřásalo, ale zatím vás nenávist stále spojuje. To, co je asi pro voliče poměrně důležitým vzkazem, je to, že tím ukazujete do značné míry pohrdání nejenom voliči, ale potenciálně i těmi, kteří by do té politiky opravdu chtěli jít. Nebo si myslíte, že dneska lidi, podnikatele trápí toto nejvíc? Je zde deklarovaný problém ve vlastnictví médií, to je čtvrtý závěr, který z toho mám.
Já jim předkládám stovky a tisíce dokumentů při kontrolách. A nikdy jsem s nimi nekomunikoval jejich postupy, jak by měly co dělat. A pak mě zaráží vaše jedna věta, kdy na začátku povíte, že je to orgán, který není politický, je nestranný, nikomu nepodléhá, ale zároveň vy s nimi intenzivně komunikujete kroky, které nastanou poté, pokud ten přílepek projde.
Děkuji. Tam to spíš zavánělo tím, že to nějakou derogací skončí.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. A je pravda, že ta propaganda si vybrala za svůj cíl trošku jako potenciálně slabší oběť právě Pirátskou stranu. To jenom chci říci jako reakci na to opakované vysmívání Pirátům. Děkuji.
Nebo se vzdáte poslaneckého mandátu? Jakou vyvodíte politickou odpovědnost? Tady zuří obrovské problémy - ekonomické, sype se vám rozpočet... Takové přerostlé dítě, promiňte, doufám, že jsem se vás nedotkla. Vy jste si vybrali Andreje Babiše, a tak napíšete lex Babiš, a když tak to Ústavní soud shodí. Ale vy byste měl...